Ale prostě to je realita, kterou všichni známe. Víme, že vakcín není dostatek. Dneska jsem zaregistroval, že Evropa chce podat žalobu na AstraZenecu, že neplní dodávky, a tak dál a tak dál. Situace je tam teď jedna z nejlepších. A já chci říct, že ukazuje se, že vlastně my jsme se tam promořili.
Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Tady skutečně ta diskuze jej o tom - a navážu na kolegu Ivana Adamce - že není možné, aby v právním státě vláda omezovala práva občanů nad rámec zákona. Samozřejmě nikdo nechce, aby se tady rozšířila znova další nějaká vlna, která by měla fatální důsledky do života lidí. My jsme na to celou dobu upozorňovali. Jsme v demokratickém státě, musíme se všichni, i vláda, řídit právní legislativou, která byla přijata v této Sněmovně.
Děkuji za slovo. Určitě podpoříme všechna usnesení, která povedou k otevření, co nejbližšímu otevření maloobchodu. Domnívám se, že naopak tím, že se otevřou maloobchody, za prvé to zlepší jak ekonomickou situaci, životní situaci, také našich živnostníků a naopak, bude to menší koncentrace lidí, která se rozprostře kromě velkoobchodů také do těch maloobchodů.
Já vám děkuji. Slyšeli jsme proceduru, ptám se, zda má někdo nějaký protinávrh? A nejprve tedy rozhodneme o proceduře. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Nyní bychom měli hlasovat o návrhu legislativně technických úprav, které jsem načetla v rozpravě.
A za navrhovatele? Hlasování číslo 236, přihlášeno 99, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.
Tyto pozměňovací návrhy by u nezaopatřených dětí rozšířily období, kdy se nezapočítává příjem daného dítěte na období celého roku, nikoliv pouze na období letních prázdnin středních a základních škol. Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat. Prosím.
To znamená, že v rámci brigád a v rámci praktické výuky nebude studentům započítávána jejich výdělečná částka do příjmu rodiny tak, aby rodina nepřišla o přídavky na dítě. Stanovisko výboru: doporučující.
Kdo je proti? Hlasování číslo 238, přihlášeno 99, pro 88, proti nikdo.
Výbor doporučuje.
Hlasování 239, přihlášeno je 99 poslanců, pro 99 poslanců, proti nikdo.
Výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Výbor doporučuje. Výbor doporučuje.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Výbor nedoporučuje.
Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Výbor nepřijal žádné stanovisko.
Zahájil jsem hlasování. Tento návrh byl přijat.
Výbor doporučuje.
Hlasování 245, přihlášeno 99, pro 99, proti nikdo.
Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem E pana poslance Výborného - zvýšení koeficientu o 0,7 za pátou a každou další osobu. Výbor nedoporučuje. Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem G pana poslance Juchelky, který navrhuje doplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte. Výbor doporučuje.
Nestalo se tak. Začali jsme, zatím jsme to nedokončili. Tohle je, pokud se nám to podaří prohlasovat, pozitivní odpověď. Měla jsem připravený projev.
Děkuji a prosím pana poslance Nachera, který nyní dostane slovo ke své řeči.
Já měl taky připravený delší příspěvek i s některými citacemi těch mailů od studentů. V této chvíli je zase kritizováno, že zrovna poslanci hnutí ANO a ČSSD připraví usnesení směřující na ministra školství. Když nepodporuje opoziční aktivity, je to špatně, když jdeme svojí vlastní cestou, tak je to kritizováno také. To téma tady otevřel asi před měsícem a půl premiér Andrej Babiš, od té doby se o tom ve veřejném prostoru mluvilo, do té doby ne. Jsem skoro přesvědčen, že kdyby s tím přišel někdo jiný, nějaký lídr z opozice, a teď to neberte, prosím, útočně, tak si myslím, že by to byla legitimní otázka a legitimně bychom se tady bavili o úřední maturitě. Podporuji to usnesení, které tady přečetl Karel Rais.
Děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan poslanec Jurečka, poté paní poslankyně Gajdůšková.
Za měsíc, za dva, za tři přišel návrh této vlády, totožný text v návrhu legislativním, a najednou to bylo na penaltu a vládní koalice stála a říkala: My jsme to dokázali. Tak to mně vadí. Před dvěma měsíci jste si to měli vyříkat. Ne, je to koaliční vláda, která opakovaně konkrétní konstruktivní návrhy nás, opozice, vykopala do autu, nepodpořila a pak zpětně přicházela s tím řešením sama.
Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Gajdůškovou, která je dále přihlášena ve všeobecné rozpravě.
Páni poslanci, paní poslankyně, já bych teď hodně ráda reagovala na pana kolegu Jurečku a připomněla bych mu, jak se také jednalo i v Poslanecké sněmovně. Neudělám to. Já k tomu jenom dodám ještě dva pohledy opět z praxe a velice rychle. To jedno je na začátku před těmi maturitami, to jsou přijímací zkoušky na střední školy. Já už jsem o tom zde mluvila. Prostřednictvím této koordinace jsou podporovány aktivity podporující rodiny s dětmi, ale zásadní je nastavení prorodinné politiky ze strany státu. A postupně, jak už zde bylo řečeno, se z přídavku na dítě stala chudinská dávka. To znamená, že na přídavek dosáhne více rodin, zejména těch, kteří mají běžné příjmy. Podpořím také návrh změny místní příslušnosti krajských poboček Úřadu práce z místa trvalého pobytu na místo bydlení oprávněné osoby. To by bylo zase na dlouhou debatu, ale prostě to tak je. Potřebujeme je, je to největší bohatství, které máme.
Děkuji, pane předsedající.
V poslední době řešený problém zajištění testování žáků i ostatních pracovníků, zabezpečujících chod těchto institucí, výsledky testování poukázaly na skutečnost, že školy jsou mnohem menším rizikem než pracoviště. Zmíním výstupy z testování na školách, které byly zapojeny do pilotní studie. Jednalo se o školy na Praze 6, 7 a 9 s PCR testy, kde se počet nakažených dětí pohyboval okolo promile z celkového počtu. Výstupy pilotní studie potvrdily, že s PCR testovanými jsou školy bezpečnější, výsledky přesné a testy ze slin pro děti pohodlné. Uvedu další výstupy z testování dětí na školách. Praha hlásila 15 pozitivních testů z více jak 35 000 testovaných žáků. Všechny typy testů v průměru v celé republice odhalily jen promile nakažených dětí. Na základě těchto dat se potvrdila naše domněnka, že bylo zbytečné školy na více než šest měsíců zavírat. Další připomínku mám k tomu, co s návratem dětí do škol souvisí. Jako hnutí SPD požadujeme spolu s otevřením všech škol také otevření všech sportovišť pro děti. Jedná se o sportoviště vnitřní i venkovní, kde by bylo umožněno sportování dětem i ve větších skupinách za dodržování potřebné hygieny. Děti si to po tak dlouhé době zaslouží. A teď mi dovolte ještě načíst za SPD usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby zabezpečila co nejrychlejší návrat všech žáků a studentů do škol a na sportoviště bez jakýchkoliv dalších podmínek."
Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Majerovou a připraví se další.
Děkuji, pane předsedo. Co se týká teď poznámky pana poslance Juchelky, tak to je popletené ze strany pana poslance, ale můžeme si to pak vysvětlit. V tom se shodneme. To jsou velmi nízké částky.
Paní zpravodajka se hlásí. Tak ještě chvíli. Paní zpravodajka svoji přihlášku bere zpět.
A zdržíme se u pana kolegy Chvojky z těch důvodů... Juchelky, děkuji za nápovědu, právě na základě toho, co vlastně zdůvodnila paní ministryně.
Děkuji, pane předsedající. Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení: Pokud ne, tak bychom hlasovali písmeno C. Zaujímá následující stanoviska k předloženým tiskům, která budu sdělovat během hlasování.
Prosím, ti úředníci tam tomu rozumí. Vědí, že tohle je jenom přelakování. A to, co my potřebujeme, je systém, který bude fungovat, systém, který umožní, aby flexibilně ty skupiny vznikaly podle toho, jak jsou kde potřeba, a systém, který umožní i zohlednit, že někde bohužel jsou vysoké nájmy na ty prostory, někde bohužel jsou prostě rozdílné platové podmínky. A uzavřu s tím, že jsou to neziskové organizace. Nemají absolutně možnost fungovat na principu zisku. Takže celá debata je o tom, jestli jako stát systémově z našeho rozpočtu podpoříme dětské skupiny, jestli jim budeme házet zbytečné klacky pod nohy, nebo ne a jestli umožníme zohlednit to, že podmínky v bytech včetně osvětlení, jaké panuje v bytech, stačí pro to, aby v nich fungovaly právě třeba i ty dětské skupiny. Budu opravdu velmi ráda, pokud tyto argumenty, vážené kolegyně a kolegové, zvážíte. Velmi mi na tom záleží.
Já vám děkuji, vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku. Pan poslanec Dolínek.
Ale jak vám i pan kolega Čižinský určitě potvrdí, tak se vede poměrně zásadní diskuze v oblasti stavebního práva a vůbec stavebních předpisů, nakolik to v těch bytech má být dáno tak, jak je to nyní řešeno, nebo zda to má být řešeno jiným přístupem.
Další faktická poznámka, pan poslanec Luzar. Paní poslankyně Richterová, faktická poznámka.
Je to nezisková organizace v tom, že nemůže vytvářet zisk. Ale nemůžou z toho vytvářet další zisk kromě svého platu. A protože máme různé podmínky, různě vysoké nájmy, různě vysoké platy, tak samozřejmě jsou v nich pak i různé příspěvky od rodičů.
Děkuji a faktických poznámek se objevilo ještě několik.
Děkuji, pane předsedo. Na to opravdu zapomeňte!

Pan poslanec Luzar, faktická poznámka.
A proč jsme se z toho téměř již dostali, byť, znovu říkám, jsme při zemi? Ta čísla jsou jasná. Já to říkám proto, protože my respektujeme jejich názory. Můžeme se bavit o tom, co kdo kde ve světě udělal lépe či hůře, jestli více zabralo zavření škol, nebo více zabralo zavření obchodů nebo průmyslu nebo čehokoli jiného. A můžeme diskutovat o tom, jestli v obchodě I proto se obchody musely bohužel zavřít. A znovu říkám, můžeme se bavit o tom, jestli to bylo dáno víc restrikcí toho či onoho oboru, ale právě to snížení mobility k tomu pomohlo. Jestli do toho nechceme znovu spadnout a jestli nechceme za měsíc zavírat, což dneska řeší třeba v Německu... Snad poprvé mi řekl, že nám k něčemu gratuluje. To jsem byl docela rád, protože docela vidím, že ta čísla jdou u nás dolů. Nepřejeme to nikomu z našich sousedů, ale faktem je, že to tam roste, a zvažují, jaké další restrikce udělají. Můžeme se podívat v Polsku, kde to je obdobné, v Maďarsku a tak dále. Takže to nechceme, aby nastalo. Tak prosím, nezkazme si to. Je to o tom, že epidemiologové se shodli na tom, že ta situace se lepší. My jsme navíc řekli, že to je orientačně, tak abychom se nechytali za slovo - i ti epidemiologové řekli, že pokud budeme na 105, 107 a uvidí ten trend, tak se to v to pondělí 3. otevře. A myslím, že to je férová doba a že se to dá zvládnout.
Já bych vzpomněla cenu vody u soukromých organizací, vzpomněla bych sociální služby a všechny další věci, které když převáží soukromý sektor, tak už to pravidlo, že je to nejlevnější, přestává platit.
Takže na to jsem prosím upozorňoval. Ale prosím, nedělejme to paušálně buď jedním, nebo druhým směrem. Je potřeba to vážit.
A přesto bych si dovolil, tady zaznělo, že všichni chceme pro děti to nejlepší. No samozřejmě, že chceme pro děti to nejlepší. V tuto chvíli spousta městských částí buduje dětské skupiny a ty projekty zmuchlají a vyhodí. To je prostě realita. Ty projekty zmuchlají a vyhodí. Jsou v tom statisíce, miliony korun, a tak to prostě je.
Jako první paní poslankyně Pastuchová, připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, dvě minuty, máte slovo.
Na pana kolegu Čižinského. To je právě to o té znalosti, jak by se mělo pečovat o tak malé děti.
A jako starosta, který zřizuje několik dětských skupin, mateřské školy, tak si také dovedu představit, protože skutečně když jsme byli zvoleni, tak nebyla místa pro 60 % tříletých dětí. Teď jsou ve školkách i dvouleté děti. Myslím si, že poznámky, že nevím, co se děje v dětských skupinách nebo v mateřských školách a co znamená péče o děti, skutečně si myslím, že nejsou úplně pravda. Teď se ty projekty realizují. Jestli se domníváte, omlouvám se, že to je prostě pár týdnů, a že když i Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo zaskočeno těmi technickými požadavky, tak prosím nevyčítejte nikomu, kdo připravuje projekty, aby měl dost kapacit v dětských skupinách a mateřských školách, že ten projekt připravuje tři roky.
Tedy ano, může ji poskytovat někdo, kdo je zaměřený na zisk, ale sám z provozu dětských skupin žádný zisk mít nesmí. A to je přesně ta věc, co se velice důsledně hlídá a co si prosím uvědomte. Já si fakt přeji, aby byl ten zákon schválen. Slyšela jsem to správně?
Každý z vás, kdo má malé děti, tak ví, že se každá koruna počítá.
Faktická poznámka pan poslanec Čižinský, poté paní poslankyně Aulická.
Tady se nehraje fér hra. Tady není nikdo z Ministerstva zdravotnictví, není tady nikdo z Ministerstva školství. Prostě vypadá to, jako kdyby to ta ministerstva nezajímalo, a měla by tady vystoupit hygienička a říct, jak to je.
Paní poslankyně Aulická, faktická poznámka, poté pan poslanec Juříček.
Děkuji, pane předsedající.
Pan poslanec Juříček, poté paní poslankyně Richterová, vše faktické poznámky.
Ano, já si myslím, že tam bychom se měli zaměřit.
Takže jste všichni slyšeli, jak složitý je ten současný stav, jak přísné to už je, a to, co se chystá, je ještě další zpřísnění. Tak to opravdu není. Pouze zachování současného stavu, a i to se tady potýká s tak obrovským odporem. Je mi to fakt líto, ale nemůžu to nazvat ničím jiným než demagogií.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Určitě každý z vás by mi odpověděl, no přece to nejlepší. A jestli tedy chceme pro své dítě, pro naše děti to nejlepší, tak jako stát musíme nastavovat taková pravidla, aby děti to nejlepší také dostaly. A to bez ohledu na sociální situaci rodiny, bez ohledu na to, jestli to dítě bydlí v malém městě, na vesnici nebo tady v Praze. My si přejeme to nejlepší. Stát má povinnost nastavit pravidla tak, aby každé dítě to nejlepší dostalo.
Nyní tu možnost nemám, tak mi prosím poraďte, jak to tedy vyřešit, protože všechno mi dochází. No kolegové, já nevím, jak jste na tom vy, ale mně to prostě dochází, a je poměrně zvláštní záležitostí to, že přijdete do obchodu, v tom obchodu to zboží je, ale je to přelepené červenou páskou a nemůžete si to koupit.
Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Takže poslanec Radek Rozvoral.
Děkuji za slovo.
Ještě někdo v obecné rozpravě? Ne, takže končím podrobnou rozpravu.